Abych pravdu řekl, moc tomu nevěřím, že velmoci, které jsou schopny vyrobit jaderné zbraně, by se vzdaly dobrovolně něčeho tak účinného, ale na druhou stranu tak ďábelského. Tendence tedy je použití takových zbraní, které zničí živou sílu nepřítele a zachovají infrastrukturu bez dlouhodobého zamoření. Ti, kteří to znáte a jste na to školení, víte, že existují dva druhy nemoci z ozáření, jednak akutní a jednak chronická. Takže to je to akutní. A teď ti, kteří to přežijou. Nevyhráli, protože jsou ohroženi chronickým působením té pronikavé radiace. Kromě toho nastává u žen i mužů sterilita.
Já také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve paní ministryně Černochová a připraví se pan poslanec Balaš.
Proč? Já tady mám pozemky. No, tak to bude stát o miliardu... možná teď nemá peníze dokonce na ten tunel. Nádraží v Teplicích - historická památka. Já neznám, které projekty jsou pana ministra Kupky. A on by měl říct, ano, já udělám taky PPP projekt. Ale on to neřekl v tom projevu. No, kdo ví? Tady se píše: Naším cílem určitě není teď něco rychle sestavit a nasbírat krátkodobé politické body, ale stejně jako naši předci za dob první republiky prostě vytvořit pevné základy dlouhodobého investičního rozvoje naší země tak, aby znovu patřila na světovou špičku. Tak to chtěl Baťa. A Jan Antonín Baťa to tak napsal. Baťa nás proslavil všude. Ano, do toho plánu šly podklady od komunálu, od obcí, měst a krajů, společně jsme to dělali. Když byl covid, tak jsme s hejtmanem Kubou společně bojovali a chtěli a ochraňovali životy našich spoluobčanů. Na to si musíte odpovědět sami. Nejdůležitější je pro nás samozřejmě bezpečnost a zdraví našich občanů. Ano, bezpečnost a zdraví občanů. Tahle vláda pozvala migranty, nelegální migranty, pašeráky. Sledujete ten monitoring? Už i v Polsku se mlátí mezi sebou migranti a Poláci. A co v Německu? To, že ty, kteří tohle rozhodli a pozvali ty migranty, je jejich zodpovědnost. A pan Rakušan s panem Fialou to podepsali! Kriminalita? Ruskojazyčné mafie. Víte, já jsem o tom přemýšlel, co se vlastně u nás děje. Nebyli lidi. První generace se integrovala, všechno fungovalo. Až teď třetí generace je v pozici, kdy francouzská policie se bojí jít do předměstí. Tam nebyla ta generace. A tam se taky bojí ta policie. Normálka. A teď vláda, protože to samozřejmě přehání s tou Ukrajinou, přišli ti, kteří prchali před válkou. A teď už slyšíme, co se děje. Proč měli oni výhody? Protože se někdo předháněl tady dělat politiku, jací my jsme, nevím, jací? A už to způsobuje problémy. Jak se to vyřešilo? Takže stát přichází o peníze. Já nemám problém. On neví ani, jaké mají profese. Takže my ani nevíme tady... Měli jsme tady konflikt mezi Romy a Ukrajinci. Ano. Teď slyším od lidí: stále různá nervozita, že tam sedí na sídlištích a křičí tam a lidi jsou naštvaní, potom jim berou lavičky. Vy vůbec nevíte, co se děje v této zemi. Protože to řešení je jasné: lodě nesmí vyplout! A my jsme byli solidární, hnutí ANO to podporovalo. Ale není možné, aby se tady zneužívaly ty dávky. A naši lidé na to oprávněně poukazují. A my chceme jenom, aby všichni, kteří žijí v naši zemi, měli stejná práva a stejné povinnosti - hlavně stejné povinnosti. Takže je to problém.
Jasně. To je podle mě naprosto správně. Na konkrétním příkladu to znamená, že pokud by dnes americký voják zavraždil na našem území českého vojáka či civilistu, stíhaly by ho naše orgány. Myslím, že to je správně. Názornější příklad vzdání se státní suverenity a rovnosti postavení vůči smluvnímu partnerovi si lze stěží představit. Nehledě na to, že tím česká vláda naprosto pošlapává práva případných obětí trestných činů spáchaných Američany na Češích a práva pozůstalých po nich nejen v právní rovině, ale také v rodině morálky a etiky. Mimochodem i neslavná a naprosto potupná československo-sovětská smlouva o pobytu sovětských vojsk u nás z roku 1968 uváděla, že trestné činy sovětských vojáků na československých občanech stíhají příslušné československé orgány. To je katastrofa. Ani československá vláda a komunistické vedení státu v srpnu roku 1968 se tohoto práva nevzdaly servilně a paušálně dopředu. Zcela pominu hypotetickou možnost, že nám Američané nějaký trestný čin vůbec neoznámí, anebo jeho pachatel rychle zmizí z naší republiky, protože podle jiného článku této smlouvy může vycestovat zcela volně, bez jakékoliv hraniční kontroly. Ale pojďme dále. Připusťme, že česká strana požádá o to, že bude trestný čin příslušníka americké armády skutečně vyšetřovat. Jaká bude situace v trestním řízení? Další bod smlouvy říká, že americká strana sice zajistí přítomnost tohoto trestně stíhaného vojáka u českého soudu, ale jen do jednoho roku od zahájení trestního řízení. Takže co bude následovat? Všichni dobře víme, jak dlouho trvá trestní řízení zejména u závažných trestných činů. Vyšetřování, soudní proces včetně odvolacích řízení několik let, nikdy ne jeden rok nebo méně. Takže toto je ta rovnost smluvních stran. Toto je ta suverenita. Takže pro mě něco strašlivého. Zcela zásadní a nepřijatelné je i ustanovení smlouvy o tom, že americká strana má právo volného vstupu vojenských letadel, vozidel i plavidel na naše území s možností tankování a přistávání bez možnosti kontroly z české strany. Smlouva nijak nerozlišuje nebojové lety a průjezdy, bojové akce vázané na kolektivní obranu proti napadení a útočné akce Spojených států amerických. Tato smlouva je pak také naprosto neskutečná v tom, že prostřednictvím přílohy A dává Armádě Spojených států amerických neomezeně k dispozici letiště Čáslav, Náměšť a Pardubice, letiště a logistické centrum Mošnov, vojenské újezdy Hradiště, Libavá, Boletice, Březina a posádky Vyškov, Rančířov a Stará Boleslav. Uvidíme. Myslím, že to bude hodně brzy a pak vám to přijdu říct na mikrofon. Přičemž všechna tato zařízení poskytuje Česká republika Spojeným státům bez povinnosti platit nájemné či další náklady s jejich užíváním spojené. Je to absolutní rezignace na povinnosti řádného hospodáře a správce státního majetku a veřejných financí. Je to plivnutí do tváře občanům, všem poctivým daňovým poplatníkům, kteří pětikoaliční vládnutí většinou nedobrovolně financují. Zeptejte se důchodců. Je to drzost! Paní ministryně Černochová se minule divila, proč bychom měli po Američanech požadovat nájemné. Projednávaná dohoda je tedy mezinárodní smlouvu nadřazenou české národní legislativě. České republice tato dohoda ukládá rozsáhlé a nákladné povinnosti. Spojeným státům naopak neukládá povinnosti žádné nebo jen minimální a spíše formální. A to jsou u nás. To jsou v České republice! Budou to i dikcí smlouvy vojenské prostory a vojenská zařízení, kde se nacházejí americké zbraně, americký vojenský materiál pod výlučnou kontrolou amerických sil. Ale kdyby si někdo na základě tohoto popisu příslušných zařízení myslel, že půjde o vojenské základny, hluboce se mýlí. Hluboce se mýlí! Tato smlouva je totiž rezignací na výkon státní svrchovanosti a ničím jiným.
Prodlouží jim dobu účasti na důchodovém pojištění, po které lze odejít do předčasného důchodu, z 35 na 40 let. Zpřísní koeficient trvalého krácení předčasného důchodu. Návrh ministra Jurečky snižuje rozsah podstatné části řádné valorizace důchodů ze současného procentuálního poměru odpovídajícího polovině růstu reálných mezd na třetinu tohoto růstu a mimořádné valorizace rovnou ruší. Tento přídavek by se navíc nestal, na rozdíl od současné mimořádné valorizace, trvalou a pevnou součástí výměru důchodu, což významně a trvale sníží důchody všem jejich příjemcům. Vláda tento přídavek přirovnává, co se týče jeho průměrné nominální výše, k podobě letošní krácené červnové mimořádné valorizace důchodů, kterou řeší Ústavní soud. Takže i prokazatelně v tom mezinárodním srovnání je Fialova vláda nejhorší. Takže ta řádná lednová valorizace důchodů bude možná i opakovaně nižší než v předchozích letech už jenom proto, že růst mezd v ní nemůže být a nebude zohledněn, protože žádný není. Oni deficit veřejných financí ani v evropském měřítku rekordní inflaci nezavinili. Nižší inflace rovná se mimo jiné nižší náklady na valorizace důchodů. A může být vyrovnaný nebo přebytkový zase. Když budeme mít ekonomicky gramotnou a příčetnou vládu. Je to jen a jen vizitka činnosti konkrétní vlády, tedy především současné Fialovy vlády. A aby navýšení důchodů formou mimořádné valorizace bylo i nadále trvalou součástí důchodu. Mimochodem pozměňovací návrh s tímto obsahem podává k této vládní novele i naše poslankyně Lucie Šafránková. I proto, že tyto důchody paušálně nepřijatelně snižuje. K tomu ovšem stačí jedna jediná jednoduchá úprava jejich přepočtu.
A to je samozřejmě problematika černého trhu, problematika personálních agentur, problematika toho, že nejsou lidi a lidi nebudou. A tady určitě by měla vláda mít nějaký program. Pan premiér byl ve Vietnamu, já jsem tam nikdy nebyl, ale o to víc jsme s Vietnamem spolupracovali. Mimochodem, když jsem řešil EET, tak většinou na venkově byli samí Vietnamci, ty malé obchodíky. A když nenastoupí, nemůže dostat dávky. Půjdete do práce? A ona říká: Ne, já chci zpívat. Ona chce zpívat, takže ona je nezaměstnaná, bere dávky, protože chce zpívat. No tak já nevím. Tak to by se asi většině zaměstnancům nelíbilo. Takže já mám v 11 rozhovor na CNN, takže máte štěstí, že vám tady nebudu ještě vykládat dále, ale možná ještě přijdu. Děkuju vám za pozornost. Znovu vyzývám vládu, aby nelikvidovala důchodce kvůli tomu, že Babiš je důchodce. Důchodci postavili tuto zemi, máme jim být vděčni. Ano, peníze dostali, ale je to stále málo a zaslouží si důstojný život.
Jenom ještě krátká informace. Kdyby některé dámy, možná tedy páni, abych se někoho nedotknul, postrádali tento kroužek, tak je tady u nás.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych využila svého přednostního práva a vrátila se k diskusi, kterou jsem tu otevřela minulý týden, nad mimořádně aktuálním tématem. Já jsem zde zvedla diskusi ohledně toho, jak horké prázdninové dny odhalily následky ideologického boje vládní pětikoalice s elektronickou evidencí tržeb. Hovořila jsem o tom, jak je stále obtížnější platit platební kartou při procházkách po Karlových Varech, v kempech na Sázavě, ve Vranově nebo na hudebním festivalu v Ostravě. Diskutovali jsme o tsunami odmítání bezhotovostních plateb. Bohužel zkušenosti, které jsou denně publikovány v médiích, ani zkušenosti ostatních poslanců nedokázaly přimět poslance vládní pětikoalice k diskusi nad tímto problémem. Proto bych dnes ráda předložila další dva argumenty k diskusi ohledně politiky pětikoalice, která posílá Česko zpět do divokých devadesátých let. Ale tento problém není omezen jenom na Moravu nebo menší města. S tímto fenoménem se střetnete také v Praze. Já vždy opakuji, že Česko není pouze Praha a Malá Strana. V malých městech platba kartou často není standardem a bankomat zde také často chybí. Zákazníci proto musí disponovat hotovostí. Proč by to tedy měl být problém u nás v České republice? Platba jenom prostřednictvím platební karty také není ideální řešení podle mého názoru. A tady se dostávám k mému druhému argumentu. Jeho vystoupení ostatně bylo velmi zajímavé. Například poprvé přiznal, že příjem z modernizačního fondu ve výši 50 miliard korun ve státním rozpočtu je pouze na úrovni jeho přání. A zároveň zdůrazňoval, že on tyto finanční prostředky do státního rozpočtu nenavrhl, že to byl jiný kolega, jiný člen vlády. Ano, toto doslova tady včera řekl, ale samozřejmě logicky jméno toho kolegy neuvedl.
Tak vůbec asi nevíte, co stojí základní potraviny v České republice. Jinak by to tady pan premiér prostě nemohl tvrdit. Vaše vláda získává prostě další a další přezdívky. Premiéru Fialovi říkají ukrajinský premiér. Fialově vládě říkají ukrajinská vláda, ne česká vláda. Prostě jsou to fakta a je to prostě realita. A mě by opravdu zajímalo, co tedy vláda skutečně udělá s tou drahotou? to vůbec není, jak vy se vymlouváte kvůli Ukrajině, kvůli konfliktu na Ukrajině. Dokonce Maďarsko u plynu je země, která má nejnižší nárůst ceny plynu vůbec v celé Evropě, samozřejmě díky té bilaterální smlouvě, kterou oni mají s Ruskem. To je prostě výsměch občanům úplně do obličeje. To je úplně astronomická záležitost. Taková je realita. A to ani nemluvím o tom, jaký je teď pokles reálných mezd. Samozřejmě já už jsem to komentoval. A to je velmi závažná věc. Protože s tím neděláte rok a půl vůbec nic. Ale vy skutečně uvrháváte Českou republiku do zcela neřešitelných problémů. Vy jste si sami sobě prohlasovali zvýšení platů politiků. To je neuvěřitelné. SPD hlasovalo proti. Vy máte tady většinu. A před tím opravdu varuji, protože je to opravdu velký problém.
Opravdu ty takzvané bílé límečky máme dneska na nižších počtech, než byly za minulé vlády Andreje Babiše. Nic z toho se nestalo, podniky nepropouštěly, podniky nezavíraly provozy, plyn jsme dokázali zajistit, ceny dneska poklesly na hodnoty před rok 2022 a počátek války na Ukrajině, a ta situace je stabilní. Možná by bylo fér říct, nebylo to třeba možná úplně vždycky tak rychle, jak to rychle být mohlo, ale prostě vládními opatřeními, zastropováním těch cen, nastavením podpory pro veřejný sektor, domácnosti, firmy, ta situace je dneska stabilní. My se snažíme dělat kroky racionálně. Ano, můžeme být lepší v komunikaci, to já uznávám, snažím se o to, tady, i na půdě Sněmovny trpělivě poslouchám, odpovídám na ty reakce. Já se podívám potom ještě na tu otázku, která tady padla, jak vláda podporuje příchod strategických investic. Ano, podporuje. Ještě si dovolím jenom pár stručných telegrafických poznámek. Pak tady zaznělo, jak pan bývalý ministr životního prostředí Brabec realizoval přehrady. Nikdo se nechystá prodávat ani Budvar, ani privatizovat Lesy. Takže musím říct, že mě štvou takováto vyjádření, která dopředu - ten člověk ví, když to říká, že nemluví pravdu. Ale taková ta pravda není a nemůže být. Jiří Čunek jako hejtman Nová nemocnice, velmi moderní nemocnice, tak si jenom řekněme, když tady někdo řekne tu kritiku, že se nic nestaví, tak ať řekne - a můj hejtman to zastavil. A pak to bude v pořádku, to konstatování. Já pak jenom ještě reaguji - ještě tady říkal pan kolega Karel Havlíček, že jenom kritizujeme, že se vysmíváme, že jsme neudělali nic. Tak já nejsem člověk, který by se někomu vysmíval. Já s každým vás, když přijdete, mluvím věcně, snažím se řešit konkrétní problémy, řešíme věci, děláme důchodovou reformu, děláme velkou reformu dávkového systému, děláme reformu podpory v nezaměstnanosti, to už jsou věci, které jsou v běhu. Děláme obrovský posun v digitalizaci. Tak prosím, neříkejte takovou nepravdu, že nikdo nic nedělá. Jako to fakt není férové. To stejné tady padalo - zneužívání dávek a podpor v nezaměstnanosti. Já jsem o tom mluvil před zhruba půl rokem, že to uděláme. Toto se výrazně změní a na tom pracujeme.
On to prostě neřeší.